Já jsem oslovil inspekci našeho ministerstva, která mi přímo podléhá. Je to moje povinnost. První věc: Ta soutěž byla v takhle velkém objemu vypsána přímo, to znamená, nebyla avizována. Ta nemovitost je obrovská a složitá, s břemenem a s mnoha dalšími přívlastky. Bývá běžné, že měsíc i dva měsíce se to avizuje, a pak se teprve vyhlásí. Byl vybrán jeden soudní znalec, existuje na to jeden jediný posudek. Jestli tohle v někom vyvolává důvěru, ve mně ne. Tolik fantazie nemám. My jsme tím neporušili žádný zákon. Zjistili jsme ještě další okolnosti, které tady už nechci z důvodů časových rozpitvávat, a stáli jsme před nesmírně obtížným rozhodnutím. Já jsem si vědom, že ta částka... Čili to vás taky úplně nepřesvědčí o tom, že je všechno v pořádku. Ale můžu vám říct, že některé odhady, teď neříkám, že s kulatým razítkem, se blíží až jedné miliardě, protože Karlín už dávno není nějaká okrajová oblast, ale lukrativní metr čtvereční.
Děkuji, pane ministře. Takže ještě doplňující otázka.
Já tady nechci působit jako obhájce vítěze a vůbec nikoho z těch, kdo se hlásili do toho tendru. Mně spíše šlo o otázku vlastně těch personálních důsledků, protože jste teprve včera oznámil, že tady toto podezření tam nějaké máte, a dneska už jste ale byl tak velice rychlý v tom jednání a vyvození tady těchto záležitostí. To mi přijde velice rychlé.
Já jsem rád, že tady budu moci některé věci snad aspoň částečně ozřejmit. Mně samozřejmě nemůže jít o nic jiného než o to, aby se personální situace v Armádě České republiky stabilizovala. Ale v zásadě to vychází tak, že ten zákon bude stát dvě miliardy. To je pět procent rozpočtu. Ty prostředky tam jsou pro tento rok, já to vím samozřejmě. O ty peníze vojáci nepřijdou. Pokud ji prodlužuji o dva měsíce, tak si myslím, že to je podstatně méně než minulé vlády.
Děkuji panu ministrovi a poprosím paní poslankyni o doplňující otázku.
Já samozřejmě chápu situaci pana ministra Stropnického, kdy byl svým způsobem pár týdnů šikanován prezidentem republiky a nevěděl, jestli bude, nebo nebude ministrem obrany. Já jsem ráda, že máme ministra obrany. Myslím si, že ráda je Armáda České republiky, že má ministra obrany. A skutečně si myslím, že nic nového nevymyslíme. Takže děkuji panu ministrovi za jeho ubezpečení, že v dubnu se s těmito návrhy zákonů seznámíme na plénu Poslanecké sněmovny.
Děkuji paní poslankyni. Pan ministr, předpokládám, že asi nechce nic dodat.
Děkuji paní poslankyni za pochopení té situace.
Dostáváme se k páté interpelaci, kdy paní poslankyně Dana Váhalová bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí ve věci nezaměstnanosti mládeže. Nyní poprosím paní ministryni o odpověď.
Co se týče nezaměstnaných absolventů škol všech stupňů, tak tady jsme měli ke konci ledna kolem 39 tisíc evidovaných nezaměstnaných na trhu práce. Takovou slabou útěchou je, že tento počet poklesl o 577 osob oproti měsíci předchozímu, což je samozřejmě dobré, ale poměrně nedostatečné. Tímto programem se zavazujeme, že každému mladému člověku do 25 let ve lhůtě čtyř měsíců od okamžiku, kdy se stal nezaměstnaným nebo ukončil svoji vzdělání, poskytneme kvalitní nabídku zaměstnání nebo dalšího vzdělávání nebo učňovského programu nebo stáže.
Děkuji paní ministryni. Paní poslankyně si již nepřeje doplňující otázku. Děkuji tedy i paní poslankyni a přikročíme k šesté interpelaci. Pan poslanec Ludvík Hovorka má interpelovat pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci kontroly hospodaření Nemocnice na Homolce. Pana kolegu Hovorku tady bohužel nevidím.
Ústavní právníci navíc upozorňují na to, že návrh zmíněnou pravomoc svěřit předsedovi Senátu nemá žádnou ústavní logiku. Pokud prý parlamentní komory rozhodují v omezených případech o nějakých personálních návrzích, pak tak činí jako celek. Předsedové komor nejsou tedy ústavní orgány, které by mohly či měly mít takovou pravomoc. A prezident, vy to pochopitelně velmi dobře víte, jako hlava státu je její součástí. Tomu rozumím, to má logiku a neposiluje to vliv politiků na chod vysokých škol. Prezident Zeman si ovšem nechce připustit, že hořčice bez rostbífu nestojí za nic. Konstatoval, že předjednal s částí parlamentních stran zrychlené projednání novely zákona o vysokých školách. Nevím, kde prezident bere tu jistotu. Není přece vůbec jisté, zda se většina z nás shodne na přechodu jmenovací pravomoci z prezidenta na šéfa horní komory, případně na příslušného ministra. Jistě, někdo rozumí své věci sám od sebe, druhý dovede posoudit, čemu jiní rozumí. Začalo to odmítnutím, jmenovat Martina Putnu profesorem a pokračovalo to sporem Miloše Zemana s rektorem Masarykovy univerzity Mikulášem Bekem v říjnu loňského roku, kdy tato univerzita nepříliš šťastně odmítla před volbami dát prostor prezidentovi k přednášce na akademické půdě. Miloš Zeman pak kvůli tomu nepozval Mikuláše Beka na udělování státních vyznamenání, což rovněž vzbudilo jisté rozpaky. Snaha rektora brněnské univerzity o reparát nevyšla. "Pozval jsem pana prezidenta a on mi řekl," cituji jeho slova, "že pozvání Masarykovy univerzity nikdy nepřijme." Ne, prezident Zeman by neměl ustupovat od osvědčené tradice. Pokud zachová platnou úpravu, jsem připraven veřejně prohlásit: bůh nám zachovej našeho pána, jiný by mohl být ještě větší rána. V dané chvíli však patřím k těm poslancům, kteří nenašli jediný důvod, proč by posuzovanou předlohu podporovali. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
To byl pan poslanec Grebeníček.
Dobré ráno, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Od poloviny loňského roku se vede v politických i odborných kruzích debata o formě jmenování vysokoškolských pedagogů profesory. TOP 09 od začátku tohoto sporu zastává jednoznačné negativní stanovisko. Argumenty, které nás k tomuto vedly, vám teď stručně představím. Dosavadní právní stav považujeme za právně nezávadný, vyhovující a změnu kompetencí považujeme za nevhodnou. Jsem přesvědčena také, že je třeba zachovat kontinuitu zavedených zvyklostí, která v tomto případě je doplněna také tím, že jmenování profesorů prezidentem výrazným, byť mimoprávním způsobem zvyšuje vážnost této akademické hodnosti. Jmenování prezidentem jako osobou politicky nezávislou a nadstranickou nelze nahradit jmenováním jiným ústavním činitelem, který je vždy reprezentantem své politické strany. Nesouhlasím také s možností, aby předseda Senátu jakkoli přezkoumával a posuzoval proces navržení osob na profesory na vysokých školách. Považuji to za nepřípustný zásah do autonomie vysokých škol. S tímto návrhem nesouhlasí ani reprezentace vysokých škol. Není pravda, jak je uvedeno v důvodové zprávě, že s orgány reprezentace vysokých škol nebylo dosaženo jednoznačné shody, a to proto, že nebylo dosaženo žádné shody. Uvádí se v ní například, že jmenování profesorů v současné době zatěžuje administrativu prezidenta. Stejně tak sdělení, která zdůrazňují symbolický a formální charakter postupu předsedy Senátu, neodpovídají navrženému textu zákona. Chtěla bych připomenout, že v zemích, kde se státní moc podílí na jmenování profesorů prostřednictvím svých ústavních činitelů, je to právě prezident, kdo je jmenuje. Není to jenom Maďarsko, Polsko, ale je to také například Francie. Z těchto důvodů nebudeme podporovat postoupení navržené novely do dalšího čtení.
Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předstupuji před vás v naší Poslanecké sněmovně nejspíš jako nejvyšší aktivní praktikující akademický funkcionář, nebo hodnostář, a tak mě můžete brát jako zástupce akademické obce, vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků. Co je ale možná ještě důležitější, je fakt, že s úpravou nesouhlasí většina akademické obce, profesorů, docentů, asistentů, pedagogů, výzkumníků, jak říkám, dělníků vysokých škol a naší vědy. Právě těch jsem se v poslední době ptal na jejich názor na předkládanou změnu a mohu vám s čistým svědomím oznámit, že snad kromě předkladatele, nebo možná minulého předkladatele, s touto změnou nesouhlasí nikdo. Jediné, co celou touto kauzou zaznívalo, byla myšlenka, aby profesory dále jmenoval pan prezident. Další argumenty, že se panu prezidentovi možná nechce pracovat, nebo že měníme zákon jenom kvůli jednomu člověku.
Vážená paní ministryně, obracím se na vás v souvislosti s problémem, na který upozornil Úřad veřejného ochránce práv a na který upozorňovala opozice v období vlády premiéra Nečase při projednávání zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Pokud manželé pěstouni pečují o dvě děti, nárok na příspěvek od státu má jen jeden z nich, a to ve výši 12 tisíc korun, a to měsíčně na obě děti. Naproti tomu nesezdaní partneři, kteří mají na sebe napsané každý jedno dítě, dostávají celkem 16 tisíc korun. Přitom do ledna 2013 stát poskytoval stejnou finanční odměnu všem pěstounům. Vážená paní ministryně, chci se zeptat, zda a kdy bude řešen tento problém. Děkuji za odpovědi.
Děkuji vám, pane poslanče. Poprosím paní ministryni o odpověď.
Takže bych řekla, že tady je to tak trochu srovnané.
Chci se zeptat pana poslance - pan poslanec nebude mít doplňující otázku.
Nekl byl vylosován dřív než já a moje otázka směřuje k téže věci a je to dostavba chybějícího kusu dálnice. To jsou ty úseky Říkovice - Přerov, Přerov - Lipník. Takže poprosím pana ministra, jestli mi může podklady eventuálně zaslat písemně, protože už jste to tady, i my všichni, slyšeli, co je možné a co není, a domnívám se, že společnými silami bychom měli napřít své možnosti, aby se konečně tento úsek dostavěl.
Pochopil jsem, že podklady k tomuto bodu budou zaslány od pana ministra písemně.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci.
Volba proběhla tajným způsobem. Pro Zdeňka Bártu bylo odevzdáno 78 hlasů, pro Milenu Bartlovou 71 hlasů, pro Ivetu Hláseckou 13 hlasů, pro Jaroslavu Janderovou 22 hlasů, pro Ivanu Koutskou 16 hlasů a pro Eduarda Stehlíka bylo odevzdáno 33 hlasů. A teď organizační informace. Lhůta pro podání do volební komise je pátek 7. března ve 14 hodin.
Děkuji panu předsedovi volební komise a můžeme přejít plynule k bodu
Protože kvorum bylo 78, konstatuji, že v prvním kole nebyl zvolen žádný z kandidátů. Volba bude dvoukolová, to znamená, že do druhého kola postoupí oba tito kandidáti, Stanislav Křeček i Anna Šabatová.
Děkuji panu předsedovi volební komise za úplné a jasné informace, a než přejdeme k interpelacím na předsedu vlády, tak tady mám dvě omluvy. Poprosím paní poslankyni o doplňující otázku.
Děkuji, paní ministryně. Jsem ráda, že se tato věc otevřela.
Děkuji paní poslankyni. Paní ministryně, jestli ještě něco k tomu... Myslím, že není potřeba.
A teď dovolte, abych již vznesl svůj dotaz. Jsem si samozřejmě vědom, že ne všechny kraje jsou na vznik těchto institucí justičního systému po všech stránkách dostatečně připraveny, ať už jde o personální obsazení, nebo vybudované potřebné zázemí. V Liberci je dlouhodobá konstantní judikatura, soud pracuje velmi kvalitně a není žádný důvod, aby tady krajský soud nebyl. Pracoviště pobočky v současné době disponuje prostory i vybavením, v nichž lze zahájit provoz samostatného krajského soudu. Vážená paní ministryně, ptám se vás tedy, zda tuto situaci vyhodnotíte a přijmete k tomu stanovisko, které podpoří vznik samostatného Krajského soudu v Liberci. Děkuji za odpověď.
Děkuji panu poslanci a poprosím paní ministryni o její stanovisko k této interpelaci.
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, děkuji i za vaši péči o dopravní předpisy. Potud tedy historie. Ale já ten podnět neodkládám. Do Liberce se určitě podívám, protože mě přesvědčuje o té odlišné situaci, kterou se Liberec odlišuje od kraje
Děkuji paní ministryni.
Chci jenom poděkovat, že bude další diskuse. Velice rádi paní ministryni přivítáme v Libereckém kraji.
Není nad interpelace se šťastným koncem. Děkuji panu poslanci i paní ministryni. S další interpelací se přihlásila paní poslankyně Jana Černochová, která bude interpelovat ministra obrany Martina Stropnického ve věci stabilizace personální situace v Armádě České republiky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Krátíte mi čas, pane místopředsedo. Cílem tohoto návrhu je stabilizovat personální situaci v armádě, nastavit vojákům jasně daný a předvídatelný kariérní řád a motivovat ke vstupu do armády. Koncepčně vychází z Bílé knihy o obraně, která vznikla již v roce 2011, a od té doby byla po diskusi celého spektra odborníků včetně výboru pro obranu připravována novela zákona, která má vojákům konečně dát pracovní a finanční jistotu a perspektivu. Návrhem se zabývaly již dvě vlády, které jej po absolvování řádného připomínkového řízení v obou případech schválily. Představovat si nyní, že nastupující kabinet vymyslí něco zásadně jiného se stejnými účinky, je iluzorní. Znejisťovat v této situaci vojáky, kteří již nyní v řadě případů fungují na hranici životního minima, považuji za krajně nezodpovědné. Stejně tak věřím, že koaliční smlouva, kterou jste před pár týdny slavnostně podepsali a ve které slibujete, že zajistíte stabilizaci personální situace v Armádě České republiky, pro vás není jen cárem papíru a vojáci dostanou co nejdříve jistotu, za jakých podmínek budou ve službách státu v dalších letech pracovat.
Pokud mám dnes informace, tak Policie České republiky už má počítače těch pracovníků.
Máte slovo, pane poslanče.
Pro nutnost dokončení hovoří řada faktorů, ale hlavní jsou: Dálniční obchvat Přerova značně zlepší životní prostředí v samotném městě a okolí. Druhým důležitým faktorem je nedostupnost města pro investory, která může být příčinou více jak 11 % nezaměstnanosti, a na mapě nezaměstnanosti patří Přerov a Přerovsko mezi nejvíce postižené. Již nastartovanou realizaci stavby zastavil nechvalně známý, proslulý ministr Bárta, který měl heslo, že Morava je jeden velký kruháč a už tam nedá ani korunu a ani nepovolí žádnou stavbu.
Děkuji za interpelaci. Poprosím pana ministra Antonína Prachaře o odpověď.
Z materiálu, který mám, zůstává tam nepatrné množství. Probíhá tam nějaký záchranný archeologický výzkum, včetně potřebné skrývky ornice. Stavba je zahrnuta v rozpočtu SFDI na rok 2014 s celkovými náklady přesahujícími 5,8 miliardy.
Děkuji, pane ministře za odpověď.
On už to asi nebude dotaz.
Pro mne je ale důležitý jiný argument, který bych vám chtěl představit a který se možná někomu z akademické obce nebude líbit. Vidím prezidenta jako pojistku s dostatečnou, a troufnu si říct nejvyšší autoritou, která může poukázat na špatná nebo pochybná rozhodnutí akademických senátů a vznést námitky proti jmenování. Nemysleme si, že by v akademické obci nebyli lidé, kteří dosáhli titul profesor, aniž by si to aspoň podle mého názoru skutečně zasloužili. Že se neděje praxe, kdy pokud neprojdete jmenovacím řízením na jedné univerzitě, nezkusíte to na jiné, která je možná benevolentnější, nebo odjedete do nějakého zahraničí. A nakonec ti lidé ten svůj ušmudlaný titul získají. I z těchto důvodů jsem hluboce přesvědčen, že by konečně jmenování mělo zůstat v rukách a v pravomoci prezidenta republiky. Myslím si, že je i dobře, že se možná někdy ohradí proti jmenování některých kandidátů. Proto vás chci poprosit, vyslyšte volání akademické obce, nepřijímejte tento návrh. Na tomto místě navrhuji zamítnutí tohoto návrhu.
Ano, takže se přidáváte k návrhu pana poslance Kalouska, který toto navrhl také v rozpravě. Pan předseda Mihola.
Slyšeli jsme zde již vyjádření kolegů, kteří jsou problematice vůbec nejblíže a jsou k ní nejkompetentnější. Mám na mysli především exrektora profesora Zlatušku a dvojnásobného exrektora profesora Fialu. Mohlo by časem dojít také k nespokojenosti nebo by měl někdo problém s někým a předávalo by se to dál jako štafeta. Určitě by to nepůsobilo dobře. A je i otázka, jestli je to tak správné, nebo jestli si zaslouží takovouto popularitu. Takže chtěl bych na závěr říci, že KDU-ČSL je pro zamítnutí předložené novely vysokoškolského zákona.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Jiří Pospíšil.
Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi několik replik a několik postřehů k debatě, která zde probíhá. Zatím zde vystupují v zásadě experti na vysoké školství, specialisté, kteří pracují ve školském výboru. Ten jejich pohled na návrh je zamítavý. Můj pohled je obdobný. Dovolte mi jenom tři čtyři poznámky. Velmi stručně. To znamená, že ten právní předpis nefunguje. Pořád všichni zde permanentně si stěžujeme na právní džungli, na přehršel právních předpisů, na permanentní novely některých zákonů, na zbytečné právní předpisy typu zákona o zoologických zahradách. Není zde žádný zřejmý důvod, proč současná právní úprava nefunguje. tak ti by pro tento právní předpis dnes zde neměli hlasovat. Druhý důvod z pohledu právního, proč by ten zákon neměl být přijat, je to, že se jedná pouze o dílčí novelu.
Teologická fakulta byla založena v roce 1347, tedy o rok dříve než Karlova univerzita, a právě díky komunistické straně byla tato fakulta vyakčněna ze svazku univerzit a byla vyhnána z Prahy a já jako student jsem stál před samopalem komunistické Státní bezpečnosti. Vy jste o 13 let mladší.
Děkuji za dotaz. Pane ministře Hermane, poprosím vás o odpověď.
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, děkuji za tento dotaz. Na podzim roku 1981 na mě Státní bezpečnost zavedla svazek a byl jsem v kategorii "prověřovaná osoba". Ten svazek byl, pokud se pamatuji, 7. prosince 1989 skartován, takže bohužel jsem nikdy neměl možnost nahlédnout do jeho nitra. Já jsem byl udán, vím konkrétně kým.
Doplňující otázka ani ne. Tak tím je to vysvětleno. Na nás samopal nemířil.
Pan ministr už na to nebude reagovat. Dále v pořadí zde byl přihlášen do interpelací pan poslanec Marek Benda a pan poslanec Radim Holeček. Každopádně tito dva své interpelace stáhli. V tom případě 25. v pořadí je pan poslanec Daniel Korte, který by měl interpelovat pana ministra Lubomíra Zaorálka. Nevidím ho zde, v tom případě jeho interpelace propadá a budeme pokračovat dál v pořadí. Interpeluje paní ministryni Michaelu Marksovou ve věci zkrácených pracovních úvazků. Ani paní poslankyně Kovářová zde není. Pokračujeme v interpelacích v pořadí.